Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku. Prosím máte slovo.
Děkuji. Jsou další aspekty, které bychom měli brát v úvahu. A o těch se tady nehovořilo. Takže byl bych velice rád, abychom neoslabovali tradiční rodinu, o které tak často hovoříme, že rodina je základ státu. Nevytvářejme další argumenty pro to, jak tuto rodinu posílat do stále horší situace ve společnosti. Ptal se jich někdo?
Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Kudela a po něm pan poslanec Ondráček. Všechno faktické poznámky.
Děkuji panu ministru Jurečkovi za nahrávku. A teď k paní ministryni Marksové. Tak dělejme něco pro ty sociálně potřebné děti. Klasický manželský pár otec žena.
Tento koncept vzdělávání je určen pro děti od 18 měsíců do 15 let, které pocházejí z bilingvního prostředí. Vzdělání je rozděleno na předškolní výchovu a školní výuku. Předškolní vzdělání pro nejmenší děti je rozděleno do tří věkových kategorií. Předškolní vzdělání pro nejmenší děti do 6 let je zaměřeno na porozumění českému jazyku, zlepšení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností prostřednictvím hudby, kreslení, poslouchání příběhů, hraní her, které mají naučně-výchovný charakter. Jedná se tedy o sobotní školy. Výzkumným ústavem pedagogickým byl tento program doporučen a shledán v souladu s Národním programem vzdělávání. Výuka ve školách České školy bez hranic je realizována alespoň jedním pedagogickým pracovníkem v každém stupni.
Já vás, paní kolegyně, ještě jednou přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid.
Tento pedagogický pracovník je označen jako garant, který přebírá zodpovědnost za úroveň výuky na daném stupni. Garant školní výuky pro první a druhý stupeň je přitom v ideálním případě absolvent oboru český jazyk a literatura, pro první stupeň to může být též učitel pro první stupeň. Vedle plně kvalifikovaných učitelů ideálně s dlouhodobou praxí se na výuce podílejí studenti vyšších ročníků pedagogických nebo filozofických fakult, případně pracovníci s jiným vzděláním, například absolventi uměleckých, hudebních a výtvarných oborů. Je zřejmé, že nastíněný koncept českých škol bez hranic podporuje českou identitu a rozvíjí v dětech české kořeny. Problémem je, že tato záslužná činnost, která je svou podstatou veřejná služba, nemá potřebné právní zakotvení ani stabilní zdroje financování. Přecházím tedy k principům navrhované právní úpravy. To je smysl té změny. Bude tak užito stávající úpravy institutu zájmového vzdělání. Novela nijak nemění institut samotný, jak je zakotven v českém právním řádu, jen rozšiřuje výčet zařízení, která pod něj spadají. Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a rovněž s politikou pomoci občanům České republiky v zahraničí, jakož i s politikou podpory zachování české kultury a vzdělanosti. Jedná se o řády desítek milionů korun. Domnívám se, že je to úprava, která by velmi podpořila a pomohla by stabilizovat instituce, které poskytují české vzdělání, prohlubují českou identitu v dětech, a budu velmi ráda, pokud nám umožníte projednat detaily této novely ve druhém čtení. Tímto se také hlásím se svým přednostním právem po zpravodajské zprávě do obecné rozpravy.
Nyní zpravodaj Petr Kořenek, který je zpravodajem pro prvé čtení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Dobrý den ještě jednou. Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Já se budu snažit být stručný, protože to podstatné tady padlo. Pravdou je, že sám osobně jsem navštívil jednu školu v Londýně, kde jsem se seznámil s jejím provozem, tak to mi možná usnadňuje ten pohled. Tak je otázka, zda to nešlo řešit pozměňovacím návrhem právě při této novele. Nicméně myslím si, že to má více problémů. Takže tady vidím ty nedostatky, nicméně znovu opakuji, že myšlenka je velmi bohulibá, potřebná, a myslím si, že je potřeba o tom vést i širší diskusi, která by se měla vést právě na výboru a případně v druhém čtení.
Tento přístup nutí komunální politiky přijímat rozhodnutí, která jsou nezřídka v rozporu se zájmy obyvatel jimi spravovaných obcí. V něm obsažená kritéria účelnosti a hospodárnosti, která jsou v praxi vykládána velmi úzce, by měla být rozšířena o kritérium jiného důležitého zájmu obce. Jedině tak lze dosáhnout toho, že příslušné orgány budou ve své rozhodovací činnosti respektovat autonomii samospráv garantovanou na ústavní úrovni článkem 8 Ústavy České republiky. Explicitním zakotvením kritéria jiného důležitého zájmu obce se otevírá prostor pro zohlednění mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí. Typickým příkladem je posouzení konkrétní dispozice s ohledem na její účelnost pro rozvoj obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů.
Prosím, pane poslanče.
Nakládání s obecním majetkem se má tedy řídit oběma těmito kritérii, tedy jak ekonomickou výhodností, tak zájmy a úkoly obce jako veřejnoprávní korporace. Jako hlavní nedostatek navrhované změny ale spatřuji podobně jako vláda v tom, že zde není jasné, co by z praktického hlediska znamenalo řádné odůvodnění jiného důležitého zájmu obce. Jak by mělo řádné odůvodnění vypadat? Co ještě se bude a co už se nebude pokládat za řádné odůvodnění? Kdo a kdy by je měl formulovat? Orgán obce, který bude rozhodovat o určitém majetkoprávním úkonu? V okamžiku, kdy o něm bude rozhodovat, bylo by takové odůvodnění nutnou podmínkou schválení příslušného majetkoprávního úkonu? Bylo by možné v rámci dozoru státu nad samostatnou působností obcí toto odůvodnění přezkoumávat? A pokud by se došlo k závěru, že není řádné, vyzvat obec k nápravě a případně výkon příslušného úkonu obce pozastavit? Jejich novely se však z neznámých důvodů nenavrhují.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Gazdík.
To, že si koupím nejlevnější auto, neznamená, že má nejlepší spotřebu a že mi vydrží nejvíce let, abych nemusel brzo kupovat další. Angličané v jejich systému veřejných zakázek tomuto systému říkají value for money - hodnota za peníze. A něco takového se navrhuje v tomto návrhu zákona. A takové odůvodnění by mělo existovat. A tady ta formulace to pouze upravuje.
A pokud mluvíme o tom, že si ho pak osvojí. Přece jsou i jiné instituty náhradní rodinné výchovy. Pak je pěstounská péče. Osvojení je vztah, kdy mezi osvojitelem a osvojencem vzniká stejný vztah jako mezi rodiči a dětmi. Je to prostě trošku pokřivené. A máme instituty, jak jsem zmínil, podle současného nového občanského zákoníku. Držme se jich a nevymýšlejme tady něco nového.
Prosím, vaše dvě minuty.
Protože to tady ještě nepadlo. Pane ministře pro lidská práva, co je to rodina?
To znamená, tady se nestalo nic špatně. Mimo jiné i proto, že mohou adoptovat všechny ty děti. Tak jako kdokoli jiný.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku k faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.
A to bylo za opakovaného ujišťování, že v oblasti hlavní funkce rodiny, kterou je výchova dětí, se nejedná o institut konkurující manželství. Tak jak to říkal kolega Mihola. A jenom pro připomenutí roku 2005 a toho zákona. Důvodem je preference náhradní výchovy dítěte heterosexuálním párem. Proto děkuji i paní kolegyni Nytrové za její osobní postoj a za její petici.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Chci být velmi stručný, ale také velmi jasný. Pan poslanec Korte tady položil jednoznačnou otázku a žádal o definici rodiny. Máme dokonce zákon o rodině. A když to máme definovat, tak někteří z nás s tím, zdá se, mají trochu problém. Bez alternativy vůči tomuto modelu. Se vší úctou a respektem ke všem, kteří v takovémto modelu žíti nemohou.
Děkuji panu poslanci. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu. Musíme se vypořádat s úpravou programu. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Ta strana, která to udělá, nebo hnutí, které to udělá, si vykopou politický hrob. A ten člověk taky. A podle toho to zastupitelstvo pak i vypadá během těch čtyř let a dochází k velké nestabilitě. Já jsem starý konzervativec v tom, že když něco funguje dobře, tak není důvod to měnit. A komunální sféra z hlediska toho, jak se volí starostové, funguje dobře. Ale možná je to dáno nezkušeností nových politických subjektů. Takže já tvrdím, že není dobré toto měnit. Zastupitelstva jsou veřejná, lidé tam chodí, a samozřejmě pokud nejsou spokojeni, tak to dají patřičně znát. Takže vnímám to skutečně jako návrh, který je kontraproduktivní dle mého soudu. Už jenom ten úvod, ty volby vlastně říkají, že pokud bychom chtěli přímou volbu starostů, tak by se musel změnit volební systém, to je první věc, a odvolávat starostu v místním referendu nelze, takže to je ta druhá věc, která je tam popsána... To, že v Německu zaváděli přímou volbu starostů, tak v Německu je to vůbec jiné, tam jsou různá volební období, dokonce starosta nemusí být z té obce. Zase to jsou úplně jiné volby.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Nyní dále přihlášený pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Budu mluvit nejdříve obecně a potom konkrétně ohledně tohoto tisku. My tady máme prostě volbu starostů zastupitelstvem. Druhá věc. Může se stát, že jedno volební období by s ohledem na to občané té obce volili starostu přímo, druhé volební období by ho volili nepřímo, protože by narostl počet obyvatel. Takže já se připojuji k tomu návrhu na zamítnutí a prosím o podporu zamítnutí tohoto tisku.
Je tomu tak. Pan zpravodaj jistě eviduje návrh na zamítnutí přednesený v rozpravě.
Já tento návrh zákona považuji za velmi nebezpečný experiment, který by se nám skutečně mohl vymknout z ruky, a dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona již v prvním čtení. Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Náhradní kartu číslo 3 má pan poslanec Jeroným Tejc. No klid je pouze jeden problém. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předmětem předloženého návrhu zákona o dráhách je zejména zajištění transpozice evropské směrnice o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Tento návrh byl již představován a podrobně projednáván jak na plénu Poslanecké sněmovny, tak v hospodářském výboru a podvýboru pro dopravu. Dovolte mi tedy pouze stručný úvod. Předložený vládní návrh zasahuje do řady oblastí zákona o dráhách, ať už dílčím, nebo uceleným způsobem. Mezi nejpodstatnější oblasti dotčené novelizace patří kategorizace drah a vymezení přístupu na jednotlivé kategorie drah, zejména vleček; nová úprava provozování zařízení služeb upravující práva a povinnosti provozovatelů těchto zařízení a dopravců využívajících služby v nich; nové znění úpravy udílení licencí pro provozování drážní dopravy; nová úprava přidělování kapacity dráhy včetně možnosti posuzování ohrožení hospodářské vyváženosti drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách; Dále některé dílčí vnitrostátní úpravy, zejména v oblasti kácení dřevin podél drah a stavby drah. K návrhu byla vznesena řada pozměňovacích návrhů. Stanovisko Ministerstva dopravy k nim je v zásadě shodné se stanoviskem garančního hospodářského výboru, až na dvě výjimky. Vládní návrh v této oblasti ovšem obsahuje změny, které mění režim kácení z povolovacího na ohlašovací a zároveň významně v této oblasti posilují kompetence drážního úřadu a hlediska bezpečnosti provozu dráhy. Jedná se o změny dohodnuté a odsouhlasené Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Jsou výsledkem poměrně obsáhlých diskusí a dovolte mi vás v této oblasti požádat o podporu znění vládního návrhu. V ostatních jsou stanoviska Ministerstva dopravy k pozměňovacím návrhům shodná se stanovisky garančního hospodářského výboru. Dovolte mi tedy požádat vás o jeho přijetí.
Nyní otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan poslanec Šidlo.
Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, já jenom stručně navážu na pana ministra. Bohužel moje dlouhodobě plánovaná operace a potom pooperační stav mi nedovolil se zúčastnit celého legislativního procesu, takže zpravodajování převzal, a děkuji mu za to, kolega Kolovratník.
- zabývala takovýmto tématem, proto říkám, pojďme se co nejrychleji vrátit k těm ostatním věcem, které tam máme. A jestliže tedy máme dnes jednat poslední den, pusťme tuto věc dál. Nechme na výborech, ať posoudí, rozhodnou, upřesní, a můžeme tu věc zamítnout ještě v dalších stupních legislativního procesu. Ale přestaňme se, občany a média a vzájemně dohromady tady, trápit něčím, co dostalo úplně jiný spád, než by dostat mělo.
S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník, potom s přednostním právem pan místopředseda Bartošek.
Jenom se mi zdá jako poměrně i zkušenému komunálnímu a regionálnímu politikovi tento směr, tento způsob jako poněkud nešťastný. A předseda Sněmovny rozhodne, komu tu medaili bude udělovat. Děkuji za pozornost. S tímto návrhem tedy takto neformálně přicházím.
Dělal jsem si poznámky a dovolte tedy, abych vám na ně odpověděl, na ty dotazy, které zde zazněly. Možná na začátek chci říct ještě jednu větu z mého úvodu, která zněla, že to, jakým způsobem Poslanecká sněmovna a komu bude tyto pamětní medaile udělovat, bude do určité míry i výpovědí o Poslanecké sněmovně a stavu demokracie v této zemi. Za sebe mohu říct, že pro mne demokracie není otázka toho, kdo je z levého nebo z pravého spektra. Jestliže je někdo založením demokrat, je to o nějakých životních hodnotách, životním stylu. Padla zde otázka, aby tato pamětní medaile byla udělena předsedou Poslanecké sněmovny. Diskutovali jsme všechny možnosti včetně této. Je to názor, který tam zazněl, byl přehlasován. Z toho důvodu bylo do Poslanecké sněmovny postoupeno, aby o tomto udělení rozhodovala Poslanecká sněmovna jako celek. Dále zde padla otázka, zda tedy budeme muset oceňovat tři lidi každý rok. Ten návrh je až tři lidi. To nijak nezpochybňuji, ale současně si myslím, že Poslanecká sněmovna plní i reprezentativní roli, ať už v oblasti přijímání zahraničních delegací, potažmo si myslím, že i udělení této pamětní medaile má svoji hodnotu. Líbila se mi připomínka ohledně parkování. Ale bohužel, jak říkal Winston Churchill, demokracie je ten nejhorší způsob vlády, ale nic lepšího lidi zatím prostě nevymysleli. Když jsme přemýšleli v podvýboru, kdo by měl být oceněn, tak dovolte, abych vzpomenul Václava Havla. Přemýšleli jsme, že by bylo dobré, aby to byli lidé, kteří žijí, že to jsou lidé, kteří se skutečně zasloužili, a že by bylo dobré, aby osobně převzali tuto medaili jako ocenění, že přispěli této společnosti. V rámci Senátu se udělují stříbrné pamětní medaile. Jinak se hovoří, že stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi.
Poté přicházíme k písmenu H, což je skupina pozměňovacích návrhů pana poslance Birkeho.
Ptám se, jestli chce někdo něco doplnit k proceduře či navrhnout jiný návrh procedury. Není tomu tak. Odhlásím vás tedy všechny. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní tedy prosím hlasování o sérii pozměňovacích návrhů z hospodářského výboru, které budou označeny pod písmenem A v souladu s procedurou.
Kdo je proti?
Tím už je nehlasovatelná varianta 2, s kterou jsme se tímto vypořádali. Týkají se upřesnění vůle vlastníka dráhy, zda požádá o zařazení regionálních drah do nových kategorií. Je to druhý pozměňovací návrh pana poslance Bartoška.
Návrh byl přijat.
Nyní se přesuneme ke skupině návrhů pod písmenem C. Už tady v rozpravě byly diskutovány.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Ani tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.